Týká se to opět zákona o elektrickém receptu, a to v tom principu, že by byl nepovinný. Bližší zdůvodnění je pak uvedeno přímo v tom sněmovním dokumentu.
Děkuji panu poslanci Dvořákovi.
Hezké poledne už teď. Ale u tohoto protinávrhu mi právě chybí jakýsi přirozený motivátor. Takže já sám opravdu nevím, jestli hlasovat pro, nebo proti v případě takového protinávrhu. Vešel jsem se do času? Vešel.
Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
My jsme připravili velké osvětové akce po jednotlivých krajích. Každý měsíc chceme navštívit jeden kraj, kde budeme dělat skutečně semináře pro lékaře. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo.
Usnesení jsem přečetl, takže myslím, že jsme se tohoto úkolu zhostili. Děkuji.
Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali ve druhém čtení, mohu druhé čtení ukončit. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji. Kdo je proti? Děkuji vám. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.
Nebývá to tak úplně zvykem. Nyní je tedy předkládán opětovně ve stejném znění, pouze s legislativně technickými připomínkami, neboť samozřejmě je v zájmu České republiky předejít postoupení řízení o porušení unijního práva do dalších fází. Návrh dává dodavatelům motorového benzinu a motorové nafty možnost do takzvaného minimálního povinného podílu biopaliv dvojnásobně zohlednit množství biopaliv, která jsou vyrobena z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilá biopaliva. Tato možnost tedy usnadní dodavatelům motorového benzinu a motorové nafty splnit povinnost zajištění minimálního podílu biopaliv v pohonných hmotách. Návrh dále upravuje nově sankci za nesplnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů. Platné znění zákona umožňuje uložit pokutu pouze do výše 10 mil. korun, která by však u velkých dodavatelů motorového benzinu a motorové nafty nebyla odrazující, a naopak u malých dodavatelů by takto vysoká pokuta byla zcela likvidační. Nový způsob sankcionování, který výši pokuty stanoví na základě vyčíslení míry porušení povinností, to jest skutečného množství emisí skleníkových plynů, o které dodavatel nesplnil svou povinnost, bude spravedlivější. Obdobný způsob je využíván i v Německu. Děkuji za pozornost.
A nyní požádám zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou o její zpravodajskou zprávu.
Děkuji za slovo.
Pro pořádek jenom doplňuji, že paní poslankyně Maříková, u které nebyl uveden důvod omluvy, se omlouvá z pracovních důvodů. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Kaňkovský, po něm pan poslanec Válek.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Za prvé bych se zde chtěl veřejně přiznat k tomu, že jsem byl přesvědčen, že systém eReceptů 2. ledna zkolabuje. Každopádně lze očekávat, že skutečné otestování, nebo plné otestování systému přijde až ve chvíli, kdy bude realizováno více než 90 % receptů elektronicky. Až tehdy dojde ke skutečnému prověření jak komunikace s centrálním úložištěm, tak při vydávání léčivých přípravků v lékárnách. Za sebe věřím, že mnohé praktické nedostatky se podaří v reálném, a to nedlouhém čase odstranit. Já osobně elektronizaci ve zdravotnictví podporuji, a to tehdy, pokud zlepšuje péči o pacienty a zjednodušuje práci zdravotníků. Z tohoto důvodu ani nepatřím k odpůrcům elektronického receptu. Vadí mi ale, že v tuto chvíli je jeho smysl pramalý. Avšak já osobně, stejně jako mnoho dalších lékařů jsem se při snaze zprovoznit si elektronický recept setkal s problémy, které způsobily, že svůj první eRecept jsem realizoval až toto pondělí, tedy 15. ledna tohoto roku. Následovalo vyřízení přístupu do centrálního úložiště, naše nemocnice poté realizovala žádost o přístup zdravotnického zařízení do centrálního úložiště a všechny tyto kroky proběhly relativně bez potíží. Tehdy se ukázalo, že heslo zaslané ze SÚKLu v písemné podobě bylo u jednoho znaku nečitelné. Řeknete si - banální problém. Schválně mluvím o své osobní zkušenosti, přičemž však nějaký problém zaznamenala celá řada lékařů, zdravotnických zařízení i mnoho lékáren. Ano, ve většině případů šlo o technické potíže, ale nesmíme si nalhávat, že neexistují. Z reakcí lékařů jak z nemocnic, tak z privátní sféry je zřejmé, že komunikace s centrálním úložištěm vykazuje výpadky. Problémy jsou při chybném zadání některých údajů. Velkým problémem je pak zpomalení chodu ambulancí i chodu výdeje léčivých přípravků v lékárnách. Bohužel například zpomalení chodu ambulancí či výdeje léků se obávám, že úplně nikoliv. Závažným problémem jsou pak situace, kdy lékař pracuje ve více zdravotnických zařízení a musí používat elektronický podpis a přenášet svůj bezpečnostní certifikát na jiné pracoviště. Zde existuje celá řada rizik jak pro samotného lékaře, tak pro hostitelské zdravotnické zařízení. Ani tato problematika dosud není systémově vyřešena. U všech ostatních zmíněných problémů už takový optimista nejsem. Vítám proto aktivitu pana ministra Vojtěcha, který operativně řeší alespoň situaci v roce 2018 zmrazením sankčních opatření. Dovoluji si proto apelovat na pana ministra, aby skutečně napnul veškeré síly k tomu, aby legislativní změny, ale i technická příprava nutná k realizaci lékového záznamu a všeobecného přístupu lékařů k němu, jakož i odstranění technických potíží se skutečně do konce roku 2018 stihly. Jinak se na konci roku 2018 dostaneme do podobné situace, v jaké jsme se ocitli na konci roku minulého.
Nyní jsou přihlášeni s faktickými poznámkami - pan poslanec Jáč a pan ministr Pelikán. Pan poslanec Jáč má přednost. Faktickou poznámku má pan ministr Pelikán.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu jenom faktická poznámka, protože se vám do toho tématu jinak nechci motat. Ale tady se vyvolává v rámci těch nářků dojem, jakoby mohla existovat nějaká veřejnoprávní odpovědnost za výsledek. Každý v tomto státě prosím odpovídá jenom za zaviněné porušení svých povinností. Takže typicky v případě, kdy někdo nemůže vystavit eRecept proto, že infrastruktura, kterou má zajistit stát, z nějakého důvodu nefunguje, tak se nemůže dopustit tím, že ho nevystaví, žádného deliktu, nemůže za to být postihován.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kasal. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. U nás v naší nemocnici to je bez problémů. Ale jinak si myslím, že to nutně nemusí být systémová záležitost.
Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Válek. Máte slovo, pane poslanče.
Teď v jakém pořadí, paní zpravodajko, byly ty další výbory? Rozpočtový nejdříve. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tak hlasování číslo 23, výbor pro evropské záležitosti. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Zemědělský výbor. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 24: z přítomných 119 pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o zkrácení, respektive prodloužení lhůty. Kdo je pro zkrácení lhůty? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů. Hlasování číslo 26 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Z toho důvodu prosíme o včasnou připravenost interpelovaných členů vlády i interpelujících poslanců. Takže to jsou všechny omluvy. Přeji vám dobrou chuť k obědu a odpoledne se setkáme na interpelacích.
To znamená, můj další dotaz tedy je, jak je vymyšlené, aby i lékárny byly proaktivní a aby i lékárny měly zájem. Ale jak je to na té druhé straně? Tak tady by taky měl být nějaký jasný přístup. A ten text, o kterém kolega Svoboda mluvil, má v podstatě dvě drobné odborné skulinky, dva drobné odborné problémy. Ten první je ten, že tyto přípravky se nepodávají jenom do žíly, ale u části pacientů se mohou lít také do rány. My jsme s panem náměstkem Policarem a s panem ministrem toto diskutovali a mám slíbeno, že toto bude zapracováno do novely a velmi pečlivě prodiskutováno s odbornou společností. Druhý problém je opravdu ten, který tady byl zmíněn. To znamená, v těchto případech se musí spoléhat lékaři, kteří tu krev odebírají, pouze na to, že se zeptají toho pacienta, že je to dobrovolný dárce, že má Janského zlatou plaketu. To riziko je opravdu malé, nicméně by bylo nesmírně užitečné, kdyby dvě, tři, čtyři transfuzní stanice ve velkých nemocnicích, které by bohatě pokryly spotřebu, co se tohoto přípravku týče, pro celou republiku, byly nuceny tento test dělat. Toto si myslím, že není korektní.
Pan poslanec Válek byl posledním přihlášeným v obecné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Já bych se přece jenom ještě trochu vrátil do obecné rozpravy, která ještě nebyla ukončena. On uvedl celou řadu problémů, které s elektronickým receptem jsou. On není obyčejný radiolog, on je výjimečný radiolog a má celou řadu zajímavých postřehů a je dobře, že je u nás ve zdravotním výboru. Já jsem se spíš přihlásil k tomu, abych přece jenom krátce zde okomentoval příspěvek pana poslance Nachera o klamavé reklamě. A potom, já si myslím, že prostě je tady určitá povinnost nějaké kontroly a ta kontrola by mohla proběhnout i na úrovni toho šiřitele reklamy. Za to se dostávají Nobelovy ceny. My to řešíme a chceme to vrátit zpět? Koho chceme chránit? Chceme chránit toho pacienta? A jsou různá média. A není to vůbec jednoduché, poněvadž kdyby pan poslanec Nacher někdy viděl pacienta, který na to doplatil, na tu klamavou reklamu, tak by asi mluvil trochu jinak.
Nyní zde máme tři faktické poznámky. Pan poslanec Nacher, pan poslanec Válek a pan poslanec Berkovec.
Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr?
Děkuji vám, pane předsedající. Každý z vás se může podívat, kolik bylo každý den předepsáno elektronických receptů. Je to zhruba kolem 200 tisíc elektronických receptů denně, které jsou předepsány. Je jasné, že ne všechny recepty budou předepsány elektronicky, protože jsou tady skutečně výjimky. Pan profesor Válek mluvil o těch receptech, které si lékař předepíše pro sebe nebo pro své rodinné příslušníky. Samozřejmě jsou výjimky pro návštěvu lékaře u pacienta v jeho domácím prostředí. Stejně tak se lékař, který předepisuje léky pacientům, může podívat taktéž na všechny recepty, které předepsal. Takže byla vytvořena pracovní skupina, kde jsou zástupci odborné veřejnosti. Ale myslím si, že asi primárně každého zajímá, a je to stále akcentováno, je právě ten lékový záznam. Samozřejmě i takové případy mohou být.
Připraví se pan poslanec František Vácha. Paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Vy jste tady byl, takže jste mnohé i slyšel. Jenom bych tedy poprosila o doplnění toho, protože odpověď pana premiéra byla poměrně stručná. A zejména mě zajímá, jaké budete dělat kroky pro informovanost. Mě by tedy zajímalo, jestli už byly učiněny nějaké kroky k informovanosti a jaké ještě případně jsou v plánu právě pod vaším vedením.
A slovo má ministr vnitra pan Lubomír Metnar.
S problematikou GDPR jsem se setkal ještě před nástupem do vlády v privátní sféře, kde jsem měl i tuto problematiku na starosti. Takže hned po příchodu na Ministerstvo vnitra jsem si nechal zdokladovat, jak tato agenda vypadá. A je to součástí pravidelných porad a dokladací. Co se týče toho, řekněme, změnového zákona, tak se týká cca 30 dosavadních zákonů v návaznosti na zákon o zpracování osobních údajů. Nechci rozebírat úplně do detailů, protože mám to tady na několik stran, ty hodnoticí zprávy, které jsou. Byly zřízeny průřezově v rámci resortu pracovní skupiny, koordinuji činnost ministerstev. Co se týče konkrétních úprav, upraví se výjimky, které GDPR umožňuje členským státům aplikovat. Upraví se rovněž postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Děkuji za pozornost.
Paní poslankyně, máte slovo, vaše minuta, prosím. Tak čas, ano, děkuji.
Děkuji ještě jednou za dotaz. Takže ta kampaň, jakmile bude zákon předložen, tak samozřejmě je připravena tak, jak to bývá ve zvyku. Samozřejmě široká mediální kampaň v souvislosti s projednáváním tohoto zákona. Co se týče školských zařízení, škol, zdravotnických zařízení, protože osobně jsem byl zděšen výkladem, co přichází třeba k ředitelům nemocnic z hlediska projednávání diagnóz a osobních údajů. Ale co se týče věcné, obsahové stránky, tak si myslím, že Ministerstvo vnitra je na tohle připraveno. A na stránkách Ministerstva vnitra, což jsou obce i de facto privátní sektor informován, je celá řada informací, které se tam naleznou.
Děkuji panu ministru vnitra Lubomíru Metnarovi. Nyní dávám slovo panu poslanci Františku Váchovi, aby přednesl interpelaci. Nicméně nepřipraví se pan poslanec Čižinský, nicméně paní poslankyně Kovářová, protože pan poslanec Čižinský, přestože je přítomen, tak stáhl svoji následnou interpelaci.
V roce 2016 jste mi odpověděl, že náhrady jsou opakovaně předmětem diskuse a že se problematikou zabýváte. A v roce 2016 jste mi odpověděl, že náhrady jsou nadále předmětem diskuse a že se problematikou zabýváte. Jestli tedy ty náhrady nějakým způsobem hodláte navýšit. Přece jenom třeba cestovní náhrady se každý rok navyšují.
Děkuji a slovo má ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, no je to předmětem diskuse trvale, ale zdá se, že ta diskuse nevede k většímu pochopení. Pokusím se to ještě jednou vysvětlit. Na soudním procesu se účastní dva typy osob. Profesionální soudci, to jsou ti, kteří na to musejí být vzdělaní, speciálně připravovaní a soudí za peníze, za plat.
Konkrétně ve Zlínském kraji bylo ovšem vedení kraje rozhodnuto aplikovat opatření elektrickým ohradníkem či pachovými zradidly, což, jak se nyní ukazuje, nebylo správné řešení. Dle informací odborníka na zemědělství pana Františka Havláta, který se celou problematikou zabývá, je potřeba celou nakaženou zónu co nejrychleji oplotit a okamžitě zamezit dalšímu šíření nebezpečné nákazy.
Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Děkuji za slovo. Všechna divoká prasata pozitivní na AMP pocházejí stále pouze ze zamořené oblasti stanovené mimořádnými veterinárními opatřeními, to znamená z okresu Zlín. V této oblasti probíhá jako zásadní opatření aktivní vyhledávání uhynulých divokých prasat a jejich laboratorní vyšetřování. Současně pokračuje pasivní monitoring uhynulých i autem sražených divokých prasat na celém území České republiky zavedený v roce 2014, v rámci kterého je vypláceno nálezné tisíc korun. Ihned po potvrzení prvních pozitivních nálezů AMP byla vymezena zamořená oblast okres Zlín, ve které byl vydán zákaz lovu. Všechna divoká prasata ulovená v zamořené oblasti jsou neškodně odstraněna v asanačním podniku a vyšetřena na AMP. Všechny odlovené kusy jsou vyšetřovány na AMP. Nákazu se daří udržet na malém území díky kombinaci řady opatření pružně reagujících na vývoj situace. Na jejich realizaci spolupracuje kromě Státní veterinární správy řada dalších subjektů, kraj, místní samosprávy, myslivecká sdružení. Státní veterinární správa za účinné spolupráce se Zlínským krajem přijala řadu opatření k prevenci šíření a tlumení nákazy. Na celém území České republiky bylo zakázáno přikrmování divokých prasat s výjimkou vnadění za účelem lovu. Všem chovatelům domácích prasat bylo zakázáno zkrmování kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení. Státní veterinární správa se současně zaměřuje i na prevenci zavlečení AMP do chovu domácích prasat. V druhé polovině roku 2017 byly realizovány mimořádné kontroly biologické bezpečnosti v chovech domácích prasat.
Pan poslanec Juříček se omlouvá od 15.30 hodin do konce dnešního jednání.
Tak já děkuji, pane premiére, za velmi rozsáhlou odpověď.
Děkuji a slovo má předseda vlády, Andrej Babiš.
Nehrozí. V pondělí tam jede pan ministr a je myslivec, takže určitě to zvládne.
Děkuji za slovo.